Prosím, máte slovo.
Očkování je dobrovolné.
Právě v té jednomyslnosti je ta naše svrchovanost! Toto je rozvrat České republiky. No fajn, to je důležité, ne jestli já podepíšu nějaký papír podle nějakých instrukcí nevím odkud.
Děkuji a nyní bude paní poslankyně Kovářová interpelovat ve věci nevděčná republika - boj za odměny v první linii. Prosím.
V případě hodně nepříznivého vývoje, který, doufám, nenastane, bude nutné opět povolat na pomoc složky integrovaného záchranného systému a studenty. Ti všichni se osvědčili už v případě předchozích vln a chci říci i z tohoto místa, že jsme jim za to velmi vděční. Bohužel ale dle dostupných informací nebyly vyplaceny všechny odměny za mimořádné služby a pomoc z minulé vlny pandemie, která byla nejen pro zdravotníky velmi náročná. Pohled to byl občas smutný. Nu ale zdá se, že jste se příliš nepoučili, a tento poněkud smutný scénář se dnes opakuje v případě odměn policistů a hasičů. Vážený pane premiére, velmi mě tento přístup vlády, jejímž jste předsedou, mrzí. Tohle si nikdo z těch, kteří pomáhali v první linii, opravdu nezaslouží. Ráda bych se vás tedy zeptala, jak to s těmi slíbenými odměnami pro hasiče a policisty za mimořádnou pomoc během pandemie je, a jak to hlavně s nimi bude. Kdy budou vyplaceny, a budou vůbec vyplaceny? Nebo se s tím už nepočítá a je to jen jeden z nesplněných vládních slibů? Musím se ptát, jaký vzkaz tímto zmatečným postupem vysíláte všem policistům, hasičům, vojákům a dalším? Nechci, aby to byl vzkaz vypovídající o tom, že žijeme v nevděčné republice.
Děkuji za dotaz.
Děkuji, pane premiére, za částečnou odpověď. Já bych se tedy chtěla zeptat, jestli dohlédnete na to, v jakém časovém horizontu, a tam očekávám také vaši odpověď, budou tyto odměny vyplaceny, jak bude dlouho trvat to hledání finančních prostředků a zda jste ochotni dát finanční prostředky ze státního rozpočtu tak, jak tomu bylo u zdravotníků. Přála bych si, aby skutečně platilo to, co jste tady říkal před chvílí panu poslanci Martínkovi, že dáváte přednost činům, ne deklaracím. Takže prosím odpovězte, kdy budou odměny vyplaceny, a dohlédněte prosím na to, aby to bylo v dohledné době.
Děkuji.
Takže to bylo za jejich nasazení a zapojení do mimořádných opatření. Myslím, že tady jsou konkrétní částky, které byly vyplaceny v minulosti. A samozřejmě, o čem jsme mluvili, nejsem schopen teď říct konkrétní termín, ale určitě uděláme všechno pro to, aby to bylo co nejdříve.
Nyní bude paní poslankyně Monika Jarošová interpelovat ve věci, co chystá vláda na občany, kteří se odmítnou očkovat. Prosím.
O to ani tak nejde. Nejde ani o schůzi SVJ, nejde ani o mě. Ale o co jde, je diskriminace neočkovaných osob. To, co se dnes děje, už je trošku přes čáru. Mě by zajímalo, kdy to skončí, kam to až chcete nechat svými rozhodnutími zajít? Proč chcete s postupným omezováním vstupu do prodejen a služeb donutit zdravé občany s dobrou imunitou k očkování? Je snad potřeba zužitkovat nakoupené vakcíny, nebo je nějaký jiný důvod, nějaké tlaky? Proč nutíte očkovat za každou cenu zdravé odolné občany, teď navíc i děti, a nestaráte se o ohrožené skupiny?
Nikoho nenutíme.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Jsme v druhém jednacím dnu 111. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a náhradní kartu číslo 15 má paní poslankyně Malá. Dnešní jednání, vzhledem k termínu čtvrtka, zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Zahradníková, na celý den Eva Matyášová z rodinných důvodů, Jana Pastuchová se omlouvá od 9 do 10 hodin a od 14 hodin z osobních důvodů, Petr Pávek do 12.30 ze zdravotních důvodů, Zdeněk Pokud jde o členy vlády, tak dávejte pozor kvůli ústním interpelacím. Myslím, že jsme pro ústní interpelace vysvětlili, kdo tady bude přítomen a kdo nebude přítomen. Pan Andrej Babiš je omluven, odkládám tedy do přítomnosti předsedy vlády.
Druhé JŘBU s obdobným názvem, ale v dvojnásobné výši, 770 milionů, bylo naopak zamítnuto, nebylo schváleno. A ta otázka je prostá: Jak to, že takto obrovské zakázky stále přidělujete napřímo, bez výběrového řízení? Jak je to po tolika letech, kdy jste premiérem, možné? Jaký je důvod i toho rozdělení a vůbec toho odlišného rozhodnutí? Ale každopádně to klíčové je. Jde o stovky milionů korun, které jdou bez výběrového řízení.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na přednesený dotaz.
A vy jako stínová ministryně práce a sociálních věcí - proč se smějete? Tak vás můžu ubezpečit, že mě to taky trápí. Já jsem požádal paní Maláčovou o podklad, ale bylo by dobré, kdybyste ji mohla interpelovat napřímo, protože já samozřejmě tady můžu jenom přečíst její odpověď: MPSV však v průběhu tohoto zadávacího řízení obdrželo námitky směřující proti zadání této veřejné zakázky a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek tak není oprávněno v tomto zadávacím řízení uzavřít smlouvu. OKaplikací by ohrozila jejich řádné fungování, což by mohlo narušit řádné a včasné vyplácení sociálních dávek a podporu oblasti zaměstnanosti a způsobit škodu velkého rozsahu. MPSV přitom kontinuálně vyvíjelo patřičné úsilí vyhnout se nezbytnému postupu v jednacím řízení bez uveřejnění.
Děkuji. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.
Před námi s digitalizací nikdo nic neudělal a můžu tady mluvit hodinu o tom, co všechno Dzurilla a další lidi s ním udělali v rámci digitalizace, a není toho málo, jenom v rámci covidu a dalších věcí. Takže ano, můžete mě kritizovat, samozřejmě, my jsme koaliční vláda. Já jsem se naučil hlavně psát, považuji to za praktické.
A myslím si, že pak si budeme moci skutečně dovolit ta opatření rozvolnit.
Děkuji. Je zájem položit doplňující dotaz?
Nicméně Británie vykazuje vysoké číslo proočkovanosti, to je pravda. V poslední době nicméně u nás docházejí lidé ochotní k naočkování a ani nákladné reklamní kampaně k očkování lidi moc nepřitahují. Stále si ministerstvo myslí, že bylo dobrým rozhodnutím ukončit vývoj naší vlastní vakcíny?
Česká vakcína - samozřejmě, ten projekt nějakým způsobem běží. Myslím si, že tady není důvod se obávat toho, aby se lidé nechali těmito vakcínami naočkovat. To, že mají nějaké nežádoucí účinky? Téměř každý lék má nějaké nežádoucí účinky. Ale znovu je třeba vždy porovnat přínos a riziko. Budeme doufejme v září.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Pro příští rok navrhujete deficit ve výši 390 miliard korun. Navzdory koronakrizi je to samozřejmě neuvěřitelný zásah do rozpočtu. Jde již o třetí takový deficit za sebou. Je to něco neuvěřitelného a je to samozřejmě pád do dluhové pasti. O to větší údiv ale vzbuzuje to, že se nedostává peněz na klíčová odvětví, která budou tvořit naši dlouhodobou prosperitu. Přitom podle střednědobého výhledu mělo jít na tuto oblast 38 miliard korun, což byl růst alespoň o půl miliardy oproti letošnímu roku, jakkoli zástupci vědeckých institucí a organizací mluvili o tom, že je nezbytná částka blížící se 40 miliardám korun. Ovšem Ministerstvo financí nakonec snížilo v návrhu rozpočtu tuto položku na 36,1 miliardy korun, což je o více než jednu miliardu korun méně než letos. Ten váš návrh na snížení peněz je o to více nepochopitelný, že jiné položky, jako například výdaje na státní úředníky, rostou v návrhu na příští rok.
Děkuji za slovo. Ta kapitola byla posílena i v loňském roce o 280 milionů. Jenom trošku ještě obecně. Letos je schválený schodek 500 miliard, příští rok 390, to je rozdíl 110 miliard. A ti úředníci, kterými se neustále zaklínáte, a věřte, že tam žádné desítky miliard nenaškrtáte, to jsou učitelé. Už jsem vám ten graf ukazovala několikrát. Jsou to učitelé, jsou to policisté, hasiči, vojáci.
Děkuji za slovo. Paní ministryně vždycky použije čísla, která se jí hodí. Takže vy naopak zhoršujete hospodaření nebo navrhujete zhoršit hospodaření na příští rok.
Čas, pane premiére, vypršel. Pan poslanec Bojko má zájem o doplňující dotaz, prosím. Než dorazí k mikrofonu, seznámím Sněmovnu s omluvou pana ministra vnitra Hamáčka, který se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů.
Pane premiére, já jsem v žádném případě nezpochybňoval nějakou práci armády, já si vojáků vážím, vážím si všech jednotek záchranného systému. Tady máme kolegy, kteří jezdí v sanitkách, zachraňují životy, těch si opravdu vážím. Tady kolega Brázdil by určitě mohl vyprávět.
Já můžu jenom zopakovat, že reakce všech záchranných složek a celého státního aparátu byla rychlá, zcela profesionální a za to patří obrovský dík všem. Ale pokud bylo něco konkrétního, tak samozřejmě můžeme to prověřit, ale já jsem byl na místě dvakrát a žádné nějaké stížnosti jsem nezaznamenal.
Nyní bude interpelovat pan poslanec Jakub Michálek pana premiéra ve věci transparence výdajů na volební kampaň.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, transparence veřejných peněz je určitě velké téma, ostatně hnutí ANO s tím kandidovalo ve volbách a je jasné, že kdo má v pořádku peníze na volební kampaň, tak pak může dělat pořádek ve veřejných financích a nemusíme se bát toho, že jsou peníze daňových poplatníků rozkrádány. Já jsem se podíval na transparentní účet, který má hnutí ANO pro účely volební kampaně do Poslanecké sněmovny, a tam jsem nenašel žádné výdaje, které by se týkaly tvorby tohoto dopisu.
Pan Prchal nemá žádné příjmy kromě hnutí ANO. A co se týče toho dopisu, veškerý náklad toho dopisu jde na hnutí ANO.
Pokud jde o otázku praktických lékařů, my s nimi samozřejmě komunikujeme. Ale znovu opakuji, je to otázka prvotně, aby zdravotní pojišťovny, což teď probíhá, vysoutěžily distributora všech těch vakcín.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Marian Bojko s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ne, já jsem řekl, jak jste mohli dovolit, že jste registrovali nějaký lék nebo vakcínu. Musím říct, že my žádnou vakcínu ani lék neregistrujeme. Je to proces, který probíhá na úrovni Evropské lékové agentury a platí to zkrátka pro celou Evropskou unii, ač si o tom určitě můžete myslet své, ale zkrátka takto ten proces existuje. Takže mě by zajímalo, kde jsou ty tisíce dokumentů, stránek za těch pár týdnů, kterým jste... a to znamená v tom případě, že tady jsou očkovaní lidé neregistrovaným přípravkem. Jak budete postupovat v případě, že jste někomu poškodili zdraví? To by mě opravdu zajímalo.
Děkuji za přesné dodržení času. Poprosím o vydezinfikování řečniště a pak poprosím pana ministra o odpověď.
Pak tady máme vakcíny, které jsou úplně stejné, například vakcína od firmy Pfizer, které jsou registrovány pro nějakou zemi mimo Evropskou unii. Ale to není tak, že by ta vakcína nebyla registrována centrálně - ona centrálně registrovaná je. Takže tady je nutné rozlišovat ten standardní mechanismus, který skutečně, pokud ta vakcína je registrována, tak je registrována Evropskou lékovou agenturu a může být tím pádem používána, aplikována na území celé Evropské unie. A pak jsou tady vakcíny, které jsou stejné, ale jsou registrovány pro Ameriku, pro Izrael, pro třetí země. A pak samozřejmě, pokud ji chceme aplikovat v České republice, tak ji musí propustit Ministerstvo zdravotnictví. Je to otázka propuštění na trh Evropské unie, který samozřejmě... Takže skutečně je nutné vidět kontext. Není to tak, že bychom tady očkovali neregistrovanou vakcínou. Ta vakcína je registrována, ale pouze pro jinou zemi, nikoliv pro Evropskou unii.
Je zájem položit doplňující otázku?
Děkuji za slovo. Já jsem nic nevytrhl z kontextu, prostě jsem se konkrétně ptal. Takže my tady vakcinujeme neregistrovanou vakcínou, jiné vakcíny jsou pro americký trh a jiné jsou pro Izrael a tak dále. Mě zajímá, jak to potom bude, když ti lidé budou mít nějaké následky. Tady bych se chtěl zeptat na jednu věc. Takže to znamená, že v té komisi nebude lidem stačit rouška, ale budou muset mít potvrzení o testování nebo očkování?
Děkuji.
Takže nesouhlasím s vámi, těch několika firem, nebo několika málo desítek firem, které nesplnily podmínky, které jsou vždycky stejně platné, že 20. den následujícího měsíce, platí už velmi dlouhou dobu a ani program Antivirus C na tom nic nemění. Je mi to velmi líto, nicméně to byly podmínky, které když nebyly splněny, tak firmy si bohužel to tříměsíční odpuštění nemohly uplatnit.
Já se nechci vracet do minulosti, to jsme tady už opravdu diskutovali.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Miloslava Vostrá, poté paní ministryně.
A já tady rozumím paní kolegyni Richterové - ano, co bylo, bylo. To, že někteří jsou opět v problémech, protože prostě ta tvrdost zákona na ně zapůsobila a musí peníze vracet v době, kdy je ještě nemají, to je bohužel holý fakt. Ale jak říkám, stalo se, stalo. A ten dotaz zní: Ano, už jsme, doufám, všichni chytřejší, takže jak tomu bude zabráněno?
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Živnostníků se to netýká, protože ti v té době měli na půl roku odpuštěné odvody úplně. Takže to je jedna věc. To jsou všechno věci, které se pletou. Vím, protože to byl velmi složitý mechanismus, který zafungoval, nicméně zafungoval a ty podmínky byly jasné. Ty byly jasně dané. Je to asi citelná finanční ztráta pro tyto firmy, ale podmínky byly předem jasné a my jsme je nastavovali vědomě. Nástroj odpuštění tvrdosti zákona se týká odvodů zaměstnanců a jejich důchodového nároku. Nelze to zaměňovat s tím, že firmy neposlaly včas svůj podíl za zaměstnavatele. Prosím, nezaměňovat to. Je to změna zákona. V tuto chvíli program Antivirus C už rok nefunguje. Pokud by k tomu došlo, což nepředpokládám, protože v tuto chvíli máme schválený kurzarbeit, tak si myslím, že bychom ani jako Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažovali o posunutí lhůt, kdy musí být uhrazeny odvody za zaměstnance, to znamená do 20. dne následujícího měsíce.
Ve vší úctě, paní ministryně, tak teď konečně ten závěr byl aspoň odpovědí na tu otázku. A za druhé, když už jste tedy zašla do těch detailů, že mícháme zaměstnance a odvody za zaměstnavatele, tak přece praxe je taková, že i za ty zaměstnance je odesílá zaměstnavatel, takže když on pošle tu svoji část pozdě a vy ho chcete za to nějakým stylem, že nesplnil podmínky, tomu rozumím, ale bohužel to vlastně poslal pozdě i za ty zaměstnance. Ta platba se skládá opravdu ze dvou částí.
Nyní tedy otevírám bod Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Sám jsem byl v první linii.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nasazení armády do záchranných prací je legislativně upraveno zákonem o integrovaném záchranném systému a zákonem o ozbrojených silách a schvaluje ho náčelník Generálního štábu Armády České republiky na základě žádosti Hasičského záchranného sboru nebo hejtmana kraje. Zakrývali střechy, odklízeli trosky, pomáhali ve skladech materiálu a na kontaktních místech krizového štábu.
Stoprocentně sledujte, protože je to jedna z priorit. Nikdy žádná vláda nepřidala tolik do vědy a výzkumu. I grafy bychom si mohli zopakovat, třeba od roku 2007, aby bylo vidět, kolik peněz tam šlo. A ještě k tomu rozpočtu, znovu: nemůžete srovnávat plán s výsledkem. Vždycky srovnávejme plán a výsledek. Takže jenom to bych chtěla k tomuhle poznamenat.
Děkuji.
Já mám ale zprávy, že pan premiér Babiš při své nedávné návštěvě Národního očkovacího centra se vyjádřil způsobem, který se dá interpretovat tak, že vlastně na podzim nebo v zimě jsou objednány vakcíny tak, aby to stačilo pro zdravotníky. To znamená, já bych skutečně rád konkrétní čísla, konkrétní data. Rozumím tomu, že nejsou jasné údaje třeba z Evropské lékové agentury, tomu rozumím.
Dámy a pánové, vážený pane poslanče, děkuji za váš dotaz. Nejprve trocha rekapitulace, protože chtěl jste data, tak ať skutečně se díváme na konkrétní čísla. Pokud vezmeme celkové množství závazně objednaných dávek, dorazí do České republiky v průběhu dalšího roku přes dalších 14 milionů dávek. V prvním čtvrtletí roku 2022 bude na základě již zaslaných objednávek dodáno přes jeden milion dávek vakcín určených pro ještě neočkované osoby. Obsahem těchto smluv je již i možnost objednat si očkovací látky upravené na různé mutace viru. Také jsme samozřejmě těchto jednání účastni.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.
Což ale by mělo být řekněme 6 milionů, kdybychom počítali s tím, že na přelomu roku bude to přeočkování probíhat.
Paní ministryně je přítomna, paní Olga Richterová je také přítomna, a můžeme tedy zahájit projednávání této interpelace. Je tomu tak.
Jakým způsobem se z této nešťastné situace ministerstvo poučilo? Protože předpokládám, že ani vy, paní ministryně, ani vaši podřízení, z toho nebyli šťastní.
Paní ministryně Jana Maláčová se chystá k odpovědi.
Krásné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Myslím si, že opakovaně u paní poslankyně Richterové není jasné, na kterou část programu Antivirus se ptá, protože tam neustále dochází k záměně. Předtím bych chtěla říci, že program Antivirus je už od konce května vypnut.